Nemám další písemnou přihlášku do podrobné rozpravy, ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Pan zpravodaj? A než jí udělím slovo, požádám o pozornost nejen Romana Kubíčka, který je zpravodajem kontrolního výboru, ale i kolegu Farského, Dolejše a Karla Raise, kteří jsou zpravodaji dalších výborů, kterým byl tento tisk přikázán.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jsme ve druhém čtení tohoto sněmovního tisku 360, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Je nutno si připomenout, že návrhem novely zákona je realizován jeden ze závazků vlády obsažený v jejím programovém prohlášení, jehož cílem je rozšířit dosavadní omezený rozsah kontrolní působnosti NKÚ. Poznatky Nejvyššího kontrolního úřadu je potřeba rozšířit, protože některé chybí a některé jsou dávno překonány. Proto je nutné získat z co nejširšího spektra subjektů informace, které jsou potřebné, a jedná se o spektra subjektů nakládajících s veřejnými financemi. Výbor zde navrhl vypustit z kontrolní působnosti NKÚ kontrolu hospodaření veřejných vysokých škol. Pokud jde o výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, doporučil návrh zákona schválit v předloženém znění. Jako předkladatelé jsme původně nesouhlasili s vypuštěním veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí z výčtu rozsahu kontrolní působnosti NKÚ, a to z těchto důvodů: Smyslem navrženého rozšíření kontrolní působnosti je podrobit kontrole takové subjekty, na které je nahlíženo jako na subjekty veřejnoprávní povahy. V případě veřejných vysokých škol jde o subjekty, kterým stát svěřil svůj majetek, a významně jejich činnost podporuje prostředky státního rozpočtu, a je tedy v celospolečenském zájmu zjistit, jak tyto subjekty hospodaří. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane zpravodaji.
Dámy a pánové, po dlouhém projednávání na výborech jsme se konečně dostali ke druhému čtení tohoto zákona.
A jak známe našeho pana prezidenta, tak by si nás hodně vychutnal. Myslím, že bychom si to opravdu za rámeček nedali. Takže mám dojem, že prostě nemůžeme posílat obojí současně. Pokud bude novelizace článku 40 a projde, byla by dříve, tak se to ještě dejme tomu dá.
S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Helena Válková.
Takže podporuji naprosto ten postup, který tady navrhl předřečník pan poslanec Benda.
Další přihlášku do obecné rozpravy nemám ani nikoho nevidím, že by se hlásil. Obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu.
Jedná se o to, že by článek 40 byl tedy rozšířen i o zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu a napříště by k jeho změnám byl potřeba souhlas obou komor Parlamentu.
Děkuji. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Pan navrhovatel? Pan zpravodaj? A protože nezazněl návrh, o kterém bychom nyní měli hlasovat, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Předložený návrh za navrhovatele uvede opět pan poslanec Lukáš Černohorský.
Jedná se tedy o prováděcí zákon, který navrhovala pirátská strana k rozšíření pravomocí NKÚ a souvisí samozřejmě s rozšířením pravomocí.
Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru. Pan poslanec Roman Kubíček, který už je připraven, byl zpravodajem kontrolního výboru.
Potom vystoupím k zamítnutí návrhu tohoto zákona, protože jsme si na plénu odsouhlasili, že nosičem bude sněmovní tisk 360, takže by došlo k duplicitě. Takže já budu navrhovat zamítnutí a v podrobné rozpravě se k tomu přihlásím. Je to i usnesení kontrolního výboru.
V ústavně-právním výboru byl tento návrh také projednáván a o tom jak, nás bude informovat pan zpravodaj Jan Farský. Mohu požádat někoho jiného z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, aby nás informoval o projednání? Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já teď mohu otevřít obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě není. Otevírám podrobnou rozpravu.
Takže pokud budou projednávány pevně zařazené, budou projednávány u sebe.
Já vám děkuji.
Dovolím si na úvod své žádosti o zařazení nového bodu na program této schůze připomenout, co je náplní agend zmocněnce vlády pro lidská práva. Určitě se všichni shodneme na tom, že pro výkon takovéto funkce je nutný zejména vysoký morální kredit, stejně tak jako se shodujeme na tom, že takovýto kredit žádáme od veřejného ochránce práv či veřejné ochránkyně práv a ombudsmana. Ale v tomto směru si dovolím tvrdit, že pokud se k tomu vláda postavila takovým způsobem, jakým se postavila, byť třeba ministři za sociální demokracii už v několika předchozích dnech se nechali slyšet, že i pro ně ten morální kredit současné zmocněnkyně vlády pro lidská práva, paní Heleny Válkové, není dostačující, tak já nemohu souhlasit s tím, že jsme vyčerpali veškeré možnosti, jak tvrdí pan předseda ČSSD Hamáček. Žádáme také předsedu vlády, aby na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu podal informaci o postupu výběru nového zmocněnce vlády pro lidská práva. Pověst této funkce tedy už utrpěla dostatek šrámů na to, abychom nepřihlíželi a abychom to nenechali jen takto být. Proto vás žádám o zařazení tohoto bodu a doufám, že se shodneme na tom, že chceme právě ten kredit této pozici vrátit.
Chtěl vystoupit pan předseda Michálek ještě k pořadu? V tom případě pan předseda Bartošek.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já přicházím s žádostí o zařazení nového bodu na program Poslanecké sněmovny. Návrh tohoto bodu je Výzva vládě České republiky k zachování jaderného bezpečí a nešíření jaderných technologií diktátorským režimům. Důvodem k této výzvě je vysoká míra nepředvídatelnosti, nevyzpytatelnosti a reálného nebezpečí některých íránských složek, především revolučních gard, které nepodléhají politickému vedení státu včetně prezidenta, ale výlučně tzv. vůdci Sajjidu Alí Chameneímu. Není snad nutno připomínat, že nedávnou tragédii ukrajinského dopravního letadla způsobily právě revoluční gardy. V případě, že tento bod bude zařazen na jednání Poslanecké sněmovny, tak vás žádám, aby byl zařazen dnes po senátních vratkách, případně příští úterý po pevně zařazených bodech variantně.
Děkuji za slovo.
Nicméně je to velmi zajímavá alternativa a sám se budu těšit na projednávání ve třetím čtení. Dále bych vám rád představil i další návrhy, které předkládáme jako Piráti. Na tom se zde jistě shodneme. Vládní novela dovoluje, aby se za jistých okolností stal členem správní rady i ten, kdo ve střetu zájmů je, pokud je tento střet zájmů malý a není převažující činností této osoby. Převažující činnost osoby není jasně specifikována, jestli je finanční, časová, v jakém horizontu se bude měřit, kdo to bude posuzovat a kdo bude případně člena správní rady odvolávat, pokud dojde k tomu, že poskytování hrazených služeb se stane převažující činností této osoby. Vzhledem k nejasnosti výkladu u tohoto paragrafu navrhujeme, aby byla předmětná část vyškrtnuta a střet zájmů přestal být řešen na malý a velký.
Děkuji, pane poslanče. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy?
Bylo tady zmíněno, že jsem na výboru pro zdravotní politiku předložil pozměňovací návrh, který následně při hlasování členů zdravotního výboru získal podporu členů zdravotního výboru. Změny, které novela v té vládní podobě přináší v mechanismu obsazování orgánů rezortních a zaměstnaneckých pojišťoven, totiž ještě více posilují práva velkých zaměstnavatelů, a naopak opomíjejí práva samotných pojištěnců. Předpokládám, že vláda v rámci té další novely předloží skutečně plán, jakým způsobem transparentně a nediskriminačně orgány zdravotních pojišťoven obsazovat. Pokud se jedná o kritiku, která se snesla na tento pozměňovací návrh v některých médiích a také ze strany Hospodářské komory a velkých zaměstnavatelů, tak k tomu bych chtěl jenom říci, že tuto kritiku vnímám jako doklad toho, že velcí zaměstnavatelé, ale také některé finanční skupiny mají v tuto chvíli zásadní vliv v zaměstnaneckých a rezortních zdravotních pojišťovnách. A je potřeba se ptát, jestli toto je úplně správně, jestli to takto chceme. Je potřeba si uvědomit, že ten původní model zaměstnaneckých, rezortních, podnikových pojišťoven měl trošičku jiný ráz. Jsou to běžní občané, kteří se k této pojišťovně přihlásili. Proto jsem přesvědčen o tom, že by obecně zástupci pojištěnců měli mít právo zasahovat do voleb do orgánů zdravotních pojišťoven. Tady bych chtěl říci, že já sám osobně jsem ani v minulém, ani v tomto volebním období v žádné správní či dozorčí radě nezasedal, a také tady chci říci závazek, že to ani do budoucna neplánuji, protože jsem aktivní lékař a nepovažuji to za vhodné. Ale vrátím se ještě k tomu, co tady dneska avizoval pan ministr, a navázal bych na kolegu Třešňáka. Děkuji vám za pozornost, hezký večer.
Děkuji.
Já bych navázal na kolegu Kaňkovského. Přesně tak, jak to říkal, tak to bylo. Vlastně den před hlasováním, respektive dneska jsme se o něm dozvěděli, takže i my si ho zanalyzujeme. Protože budeme to mít transparentně změněno, ale v dané pojišťovně budou dvě třetiny, do kterých nezasáhne stát. A pokud stát bude chtít měnit nějakou strukturu, tak by mě zajímalo, jakým způsobem to udělá. Takže poprosil bych o tuto odpověď.
Pan ministr.
Nikoho nevidím, takže už přivolám naše kolegy z předsálí a vypořádáme se s jednotlivými návrhy, tak jak zazněly. Takže nejprve všechny návrhy z grémia kromě zprávy Vyšetřovací komise k OKD, tu budeme hlasovat zvlášť. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Ptám se, kdo je pro tento protinávrh? Hlasování číslo 3, přihlášeno 190, pro 168, proti nikdo. Takže chviličku, musíme zkontrolovat hlasovací zařízení. Takže problém s hlasovacím zařízením byl odstraněn. Není tomu tak, takže můžeme pokračovat. Ptám se, kdo je pro. Ptám se, kdo je pro. Já zahajuji hlasování. Dále je zde návrh na zařazení bodu, který nazval pracovně pan poslanec Digitální Palermo. Já bych se s dovolením držel toho názvu. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Tím pádem by bylo nesmyslné hlasovat v podstatě o stejném obsahu jako první bod, co schváleno nebylo. Dalším návrhem pana poslance Ondráčka je zařazení bodu 178, sněmovní tisk 657, novela trestního řádu. A zde je několik návrhů. Pan poslanec tady měl připomínku - v případě, že budou projednány zákony vrácené Senátem, jinak by to bylo za zákony projednané Senátem.
V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Farhan.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Jedná se o problematiku strategického hlukového mapování, jehož součástí jsou tzv. akční plány pořizované Ministerstvem dopravy a krajskými úřady za účelem ochrany před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku. Uvedené nařízení nabylo účinnosti dne 6. června 2019, je proto nezbytné promítnout tuto změnu do zákona o ochraně veřejného zdraví v co nejkratším možném termínu. Kromě toho navrhuji úpravu přechodného ustanovení a ustanovení o účinnosti, neboť v současné době již nejsou časově aktuální. Kromě toho navrhuji úpravu přechodného ustanovení a ustanovení o účinnosti, neboť zase již nejsou časově aktuální. Její existence je nutným předpokladem řádné péče o státní zdroje, v tomto případě přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod. Nicméně úhrady za prováděné činnosti nepostačují na rozvoj a udržitelnost laboratoře a jen sporadicky pokrývají provozní financování. Ještě než vám poděkuji za pozornost, tak avizuji, že se přihlásím v podrobné rozpravě k těmto svým třem pozměňovacím návrhům.
Děkuji, pane poslanče.
Dovolte mi, abych představil některé pozměňovací návrhy týkající se povinného očkování.
Tento návrh má dokonce i podporu pana premiéra Babiše, který se mi pod ten návrh také podepsal, má podporu pana vicepremiéra Hamáčka, celé řady dalších kolegů. Samozřejmě i Ministerstva obrany, akorát pan ministr obrany se pod to nemohl podepsat, protože není poslancem. Chtěla bych vás tedy poprosit, abychom skutečně neotáleli. Protože chápu, že v tomto týdnu tady bude celá řada věcí, které budou zase naléhavé a důležité, nechci to zařadit na tento týden. Chci tento bod zařadit na týden příští, a to vždy jako první bod při prvních čteních.
Poslanec Václav Klaus k pořadu schůze.
Dobrý den, dámy a pánové. Máme dva body k pořadu schůze, které bychom chtěli dát, možná v něčem drobnější. Krátce, meritorně. Hovořím proto, že jde o flagrantní ukázku ztráty suverenity České republiky, protože proti této směrnici se zdvihla vlna nevole myslivců, lidí ze střelnic a podobně. Na to zareagovaly i české politické strany, dokonce i vláda, a dokonce hnaly celou věc až k Evropskému soudu, aby rozhodl. Tak to je první bod, který navrhuji. Nechci hodnotit roli jednotlivých aktérů, kvůli tomu nehovořím. Na to máme jiné zákony.
Děkuji.
Vážení kolegové, vážení občané, já bych navázal na svého předřečníka. Jistě jste slyšeli o zakázce na informační systém k prodeji dálničních známek. Státní fond dopravní infrastruktury vědomě obešel Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy České republiky a zcela zbytečně dalo do podmínek prověrky. Tím a dalšími nekompetentními kroky zakázku velmi prodražilo až na výsledných 400 milionů korun jenom za ten software a další stovky milionů má stát platit za prodejní místa. Celkově celá elektronická dálniční známka vychází dráž než papírová.
Proto vás všechny žádám, abyste tento zákon podpořili. A velmi děkuji i paní ministryni, že se na jeho podporu vyjádřila.
Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a do rozpravy je přihlášen jako první pan poslanec Dominik Feri.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Rozhodli jsme se škrtat. Škrtali jsme. Kosili jsme ta ustanovení jak jarní louku. A tady to jsme bohužel vyhodili taky. A u těch eseróček vypadla tím, jak jsme drasticky škrtali, a u akciových společností zůstala. Jsem tedy velmi rád, že to pan senátor v Senátu vyzdvihl, upravil, protože není žádným způsobem odůvodnitelné, proč by pro společnosti s ručením omezeným měla platit kogentní úprava takto nevyrovnaná oproti společnostem akciovým. Podpoříme senátní verzi.
Nyní jim umožním, aby se mohli zúčastnit hlasování. Registruji žádost o odhlášení. Žádosti jsem právě vyhověl. Prosím o vaše opětovné přihlášení identifikačními kartami. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro senátní verzi. Hlasování číslo 17, přihlášeno 166, pro 152, proti nikdo. Děkuji panu senátorovi, děkuji paní ministryni a končím projednání tohoto bodu. Otevírám tento bod. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byla rozdána do vaší pošty. Vítám mezi námi pana senátora Jiřího Carbola.
Návrh byl dále projednáván senátním výborem pro územní spolupráci, veřejnou správu a životní prostředí. Výbor doporučil Senátu vrátit projednávaný návrh Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem. Se senátním pozměňovacím návrhem nesouhlasíme, protože navrhované doplnění je nadbytečné a nesystémové. Příslušné ustanovení finančního nařízení je samozřejmě v českém právním řádu přímo aplikovatelné a dopadá obecně na značný okruh osob a širokou množinu případů upravenou v řadě vnitrostátních předpisů. Postrádá tedy smysl, aby v jednom konkrétním národním předpise byla existence předmětného ustanovení takto odkazem zcela nadbytečně připomenuta, zatímco v jiných nikoli. Navrhujeme tedy, aby se schválil návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.
Jedná se skutečně jenom o to, že v rámci rozpravy v Senátu o tomto návrhu zákona vyplynulo, že jsou dva důvody k této změně. Rozhodnutí samozřejmě nechávám na vás.
Pan poslanec Kubík nemá zájem o vystoupení. V tom případě otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě.
Pokud diskutujete jiné téma, než je novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, tak zásadně v předsálí. Děkuji.
Souběh více vzájemně si nekonkurujících daňových kontrol k různým zdaňovacím obdobím či různým daním proto není ničím výjimečným ani nesystémovým. Jakékoliv administrativní omezení, či dokonce překážka kontrolní postup zahájit bude znamenat obtížnou spravovatelnost této daně a faktickou pozvánku pro lidi, kteří třeba nemají čisté úmysly, které se naopak daří díky kontrolnímu hlášení v poslední době vytlačovat. Návrh ve vztahu ke správě daní zcela odhlíží od povahy kontroly plnění povinností v daňové oblasti, která je zcela odlišná od kontrol v jiných oblastech výkonu veřejné moci. Správa daní je obecně založena na tom, že daňový subjekt má povinnost stvrdit daň a současně jej tíží důkazní břemeno ohledně této daně. Součástí tohoto procesu je i provádění kontrolní činnosti, kdy ostatně její velké procento bezprostředně reaguje na předchozí aktivitu daňového subjektu. Při posuzování dopadů daného opatření je třeba mít na paměti, že proces daňové kontroly se neuplatňuje pouze v případě daní v užším slova smyslu. Používá se tedy při kontrole cel, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, jakož i v případě kontroly dodržování rozpočtové kázně. Samotný text paragrafovaného znění je zapotřebí odmítnout i po stránce legislativní. Kriticky lze hodnotit i skutečnost, jakým způsobem je odkazováno na jiný právní předpis, kontrolní řád a jeho obdobné využití.
Není tomu tak. Takže vracíme se do rozpravy obecné a Martin Kupka má slovo.
Vážená paní ministryně, je mi líto, že jste pravděpodobně nečetla finální pozměňovací návrh, protože reagujete na něco, co v něm prostě uvedeno není. Chápu, že se bráníte odstranění vašich technik zaklekávání na podnikatele, nicméně to, kam směřujeme my, je opravdu zefektivnění kontroly. Míříme do těch končin, kde kontrola naopak směřuje fakticky k oslabení vlastních úředních výkonů anebo k činnosti jednotlivých firem. My také neříkáme, a tomu jsme se snažili vyhnout, aby mohlo dojít k omezení efektivity kontroly, a v tomto směru má Nejvyšší kontrolní úřad následně pravomoc opravdu data, která neohrozí kontrolní činnost, účel kontroly, a zveřejnit pouze ty údaje, které by opravdu nijak neměly ohrozit kontrolní činnost. Nic takového ten pozměňovací návrh nepředkládá, nic takového se tam dít nebude.
Děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. A nyní ještě v obecné rozpravě Marek Benda.
Předložený zákon je vlastně legislativním základem pro realizaci projektu MOJE daně neboli MOderní a JEdnoduché daně, jehož realizace je spolu s podporou zjednodušení a elektronizace daňového systému a obecně veřejné správy jedním z bodů programového prohlášení vlády. Těžištěm zákonu je tedy rozsáhlá novela daňového řádu, který je obecným předpisem pro správu daní, a ten se věnuje čtyřem zásadním tématům.